A když jsme tady chtěli jednat například v rámci dopoledních interpelací, tak kolik tady bylo ministrů vlády při dopoledních interpelacích? Dva, ne? No tak vy jste tady byl, ano, ale jinak tady byli dva ministři. Takže ministři nemají čas chodit na schůze. Vy máte 111, zatím jste si protlačili a prohlasovali absolutně všechno. Absolutně všechno! To, že tady ten zákon o těch platech visí já nevím už kolik měsíců, je absolutně vina vlády a vládní koalice. Já vůbec nechápu, proč jste to tedy neprosadili už v červnu, proč jste to neprosadili v létě. To přece není naše vina! Proč jste to pořád odkládali? A teď říkáte, že je to kvůli nám! Proto závěrem bych chtěl říci, je to absolutně odpovědnost ás, většinové vládní koalice, co se tady děje. My na to, jak jsem dal už ten konkrétní příklad, dokonce naše zákony tady nejsou dávány ani na plénum, jsou tady v řadě už půl roku. My s tím nemáme vůbec nic společného. Je to čistě vaše vládní odpovědnost, co se tady děje, jaký je program schůze a co bude prohlasováno a co ne.
Děkuji panu předsedovi Okamurovi. Nyní s přednostním právem pan premiér.
Pane premiére prostřednictvím pana předsedajícího, oba dva se pohybujeme už několik let ve vrcholné politice a oba dva víme, že tohle není legrace. Podle mého názoru existují jenom dvě možnosti. Já pevně doufám, že se dokážete vyjádřit ještě teď a v tuto chvíli, protože znovu opakuji, za 25 let českého parlamentarismu něco takového nemá obdobu! A já vás teď zapřísahám, jakkoliv jsem pro důvěru vaší vládě nehlasoval, abyste v zájmu posledních zbytků důvěry této vlády teď jako její předseda zaujal nějaké stanovisko a něco řekl! Já v každém případě po rychlé poradě s panem kolegou Stanjurou avizuji, že na toto téma svolá opozice mimořádnou schůzi. Na této mimořádné schůzi budeme chtít vysvětlení a budeme se tím chtít zabývat. Teď se buď vyjádříte, anebo nejste premiér!
Mám zde dvě přihlášky s přednostním právem. První je pan předseda Okamura a po něm je pan premiér Sobotka.
Protože pakliže dva členové vlády, jedni z nejvyšších činitelů v České republice, jeden druhému řekne, že zpronevěřil veřejné peníze a za to si postavil svoji nemovitost, svůj dům, tak to skutečně nemůžeme nechat bez komentáře. A je potřeba, a já vyzývám pana premiéra, aby se k tomu vyjádřil. Protože není možné toto zamést pod koberec. A to není, že opozice a koalice, pane premiére. A jeden nebo druhý nemá pravdu. To je přece teď zcela zřejmé. Protože nyní je všechno rozhodnutí v rukách premiéra. Pane premiére, já bych vás chtěl vyzvat ke konkrétní odpovědi, jaké budou v tomto případě vaše kroky, protože já jsem o té kauze podrobně nevěděl. Také se dozvídám postupně ty informace. Ony už tady kolovaly několik měsíců, že? Je to mimořádně závažné.
Já vám děkuji. Pouze pro pořádek. Takže s přednostním právem pan premiér, po něm s přednostním právem pan předseda Kalousek a po něm s přednostním právem pan předseda Stanjura. Máte slovo, pane premiére.
A na okraj toho, co zde řekl pan poslanec Kalousek. Já ty výroky ministra financí pokládám za naprosto nevhodné. Jsou to výroky, které jsou absolutně nekolegiální. Nepochybně je to téma, které budeme řešit. Budeme ho řešit v rámci vládní koalice. Sejdou se představitelé vládní koalice a tímto tématem se budeme muset zabývat. Pan poslanec Kalousek tady hovořil o zbytcích důvěry. Já tedy nevím, o jakých zbytcích důvěry mluví. Ano, to byly zbytky důvěry. My jsme před deseti měsíci nastartovali nový projekt, jehož cílem je mimo jiné vrátit lidem v České republice důvěru v politiku. Deset měsíců se snažíme napravovat chyby těch vlád, které tady byly před námi. V tuto chvíli má koalice za sebou řadu prosazených zákonů a řadu změn, které jsou vnímány občany naší země pozitivně. Naše vláda má silnou důvěru veřejnosti a já chci v tuto chvíli jasně říci, že sociální demokracie udělá všechno pro to, aby vláda ve prospěch občanů a ve prospěch řádného fungování země mohla pokračovat. Ale souhlasím s tím, že výroky ministra financí, které byly publikovány, zasluhují vysvětlení z jeho strany. Samozřejmě ministr zdravotnictví má právo na to, aby se hájil a na tyto výroky ministra financí reagoval. V těch uplynulých deseti měsících fungování vlády se nic takového nedělo. Stejným stylem bychom měli pokračovat. Naším cílem je splnit vládní program, dotáhnout ho do konce, protože jsme přesvědčeni o tom, že Česká republika potřebuje stabilitu, potřebuje funkční vládu. My jsme tady funkční demokratickou vládu, která by měla jasný mandát od občanů, hodně dlouho neměli. A je tady hodně věcí, které i po vás, pane poslanče Kalousku, musíme v České republice napravovat. A když tady mluvíte o pokleslosti politické kultury, já bych skutečně nechtěl připomínat, jak skončila vaše poslední vláda. Nechci připomínat eskapády z doby Topolánka a dalších představitelů, pana Řebíčka a dalších. Nechci se k tomu vracet. To byla éra, která byla skutečně temnou érou pro naši zemi. Vy jste se na tom, pane poslanče Kalousku, velmi aktivně podílel. Čili ten výrok ministra financí pokládám za nevhodný a budeme o něm určitě mluvit v rámci koalice a nechci, aby takovým způsobem tato vláda České republiky, která se snaží lidem vrátit důvěru, v to, že je tady možné dělat normální, slušnou, pragmatickou, demokratickou politiku, tak nechci, aby takovým způsobem vystupovala.
Vyskočila mi zde faktická poznámka od pana předsedy Fialy. Není možné formou faktické poznámky, pouze s přednostním právem.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Tak je to takový originální přístup, že opozice je povinná pomáhat vládě a podporovat jejich návrhy. Já vím, že pan premiér toho má hodně a že i on ztrácí orientaci v těch schůzích, jako mnozí z nás. Říká: Navrhuji, aby dnešní jednací den končil v 19 hodin. Hlasování o návrzích zákonů, o pozměňovacích návrzích k nim a o mezinárodních smlouvách vyžadujících souhlas Parlamentu a o změně této doby pro hlasování lze zahájit nejpozději do 19 hodin. Na návrh nejméně jedné pětiny všech poslanců, případně dvou poslaneckých klubů, se může Sněmovna usnést jinak." Pan premiér to evidentně nezná. Ten návrh je úplně zbytečný. A přitom říká, že má málo času. A to je pravda. A nepsaný zvyk je, že v pátek se končí ve 14 hodin. Z mnoha důvodů. Už tady před chvílí někdo z mých kolegů říkal, že tady jsme v zásadě kromě dvou týdnů mnoho měsíců pořád. Pořád se zkracují lhůty. A pan premiér se vymlouvá. Vláda svolala mimořádnou schůzi. Dneska je sedm bodů na programu a ani jeden ministr, který to má na starosti, tady není! A ministerský předseda kritizuje opozici! Neumí si udělat pořádek ve vlastních řadách, aby ministři byli ve Sněmovně u svých návrhů zákonů! A pak mlčí, ti náhradníci. A on tomu říká efektivní debata. To opravdu není normální. A pan premiér včera použil oblíbenou metodu - zaútočil na opozici v okamžiku, kdy se nemohla bránit. Ale já si myslím, že jestli někdo zaútočil, tak to byl pan premiér včera. Nepravdivě informoval. A kdy se vlastně máme bavit o tom, co je uvnitř? Ale vzpomeňte si, jak jsme - nejenom my, ale i občanská sdružení... My, vláda, jsme splnili požadavek Rekonstrukce státu a prosadili jsme novelu jednacího řádu. Už to nebude jako dřív. Bude dostatek času! Budou garanční výbory! A ještě nám to vyčítá! Celá ta debata, kterou teď vedeme 25 minut, je jenom proto, že pan premiér odmítl odpovídat na konkrétní věcné dotazy. To ani nekritizuju. Já jsem tady včera byl. Pak jsme měli projednávat naše návrhy zákonů. Já to jenom konstatuju a neukazuju prstem na jiné. Ale premiér to interpretuje tak, že opozice blokuje práci a jednání. A pak se hrozně diví, když se opozice brání. Klidně ty naše návrhy zamítněte. My je chceme jenom projednat. A je to pochopitelné. My jsme taky vedli debatu o tom, jak probíhá komunikace mezi vládou a opozicí. A jsou tu čtyři opoziční strany.
Po něm s faktickou poznámkou pan předseda poslaneckého klubu Úsvit pan poslanec Radim Fiala.
Já jsem si všiml, že první zákon, který jsme projednávali, byl zákon o zdravotním pojištění. Ten jsme dnes projednali na plénu Poslanecké sněmovny. U toho zákona byl ministr zdravotnictví. Kdo jiný by měl předkládat zákon o zdravotním pojištění na základě kompetenčního zákona, než je ministr zdravotnictví? A já bych ho rád požádal, aby se za to omluvil. Já nerozumím tomu, proč to téma pan předseda Stanjura znovu otevírá s tím, že tady není příslušný ministr. Přece jsme si jasně řekli na začátku dnešní schůze Poslanecké sněmovny, že ministr financí tady není proto, že je na jednání Ecofinu. Že není za stolem ministr. Prostě to je dilema, které ministr financí vyřešil správně. Požádal mě, abych ho zastoupil tady na jednání Poslanecké sněmovny. Já jsem ho zastoupil. A vláda je připravena tyto návrhy v Poslanecké sněmovně projednávat! Čili není žádný důvod tady tvrdit, že nikdo z členů vlády, kteří mají tyto návrhy na starosti, tady není. Byl tady ministr Němeček. Ministr financí je zastoupen, je řádně omluven. A na začátku bylo konstatováno, a řekli to i zástupci opozice, že je to omluva odůvodněná, že dnes se zúčastní jednání Ecofinu. Čili nerozumím tomu argumentu, který tady byl použit.
S další faktickou poznámkou pan předseda Radim Fiala.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ale co si to dovolujete?! Tady zazněla slova, která 25 let český parlamentarismus nezná. To přece není normální. Vy jste řekl, nevím, jak to chápu, že ta slova byla nevhodná. Jakým způsobem byla ta slova nevhodná? Nebo že Babiš lže? Nebo jak jste to myslel, že byla nevhodná? Co to znamená? A ono tedy, aby se to řeklo celé, on to není monolog pana ministra Babiše vůči panu ministru Němečkovi. On je to dialog. On na jedné straně pan ministr Němeček, člen vaší vlády, říká o panu ministru Babišovi, členovi vaší vlády, že si nakradl ze státních hmotných rezerv. A pan ministr Babiš, člen vaší vlády, říká o panu ministru Němečkovi, členu vaší vlády, že si nakradl z veřejného zdravotního pojištění. To já jsem si nevymyslel, bohužel, tohle o sobě říkají členové vaší vlády. Já jsem si zvykl za ta dlouhá léta v politice, že tohle o nás někdy píší novináři. Jeho hlavním oblíbencem býval pan ministr zdravotnictví Tomáš Julínek. Poslaneckou sněmovnu nezbytně bude zajímat, pane premiére, nejenom zda ta slova byla nevhodná, to chápu, že vám se jako vhodná zdá. Ale jestli je to pravda. protože komu tedy máme věřit? Já jsem si zvykl za ta léta nevěřit českým novinářům. Poslední dva tři roky mě utvrdily v tom, že mám být velmi zdrženlivý ve víře k orgánům činným v trestním řízení. Vaší vládě, tedy jejím ministrům vyjádřila Poslanecká sněmovna důvěru. Jsou dvě možnosti. Buď to udělala neuváženě, protože teď vy sám jim budete říkat: nevěřte jim, on když Babiš o Němečkovi říká, že krade, a Němeček říká o Babišovi, že krade, tak nemají pravdu. To je jedna možnost, kterou můžete říct. Anebo vaši ministři mluví pravdu, Němeček, když říká, že Babiš krade, tak má pravdu, Babiš když říká, že Němeček krade, tak má také pravdu. Pane premiére, já vás velmi prosím, abyste nám řekl, jaká z těchto variant platí, protože žádnou další nevidím.
Dále s přednostním právem zde mám pana předsedu Stanjuru a po něm pana předsedu Fialu.
Tak já to řeknu velmi jednoduše a srozumitelně. A máme tu jenom dvě možnosti. my se nemůžeme spokojit s tím, že nám řeknete: no to je nějaké nevhodné vyjádření, sejde se koaliční rada, něco si o tom řekneme a vy tady zdržujete schůzi. Toto je mimořádně vážná věc, která si žádá nejenom vysvětlení, ale i konsekventní kroky od předsedy vlády, které musejí následovat.
To nevysedíte, to si nepromlčíte. Vy se prostě budete muset rozhodnout. Ale i vy, dámy a pánové, se budete muset rozhodnout. Jestli si členové poslaneckého klubu sociální demokracie myslí, že ministr zdravotnictví byl obviněn neoprávněně, mají ho hájit, mají za ním stát a mají podpořit náš návrh a naši výzvu, aby premiér odvolal ministra financí. A není to jenom o něm, je to i o vás. Mně je smutno z toho, když mnohé úctyhodné osobnosti, které sedí ve vládních lavicích, se smály, když slyšely, že opozice na toto téma bude chtít mimořádnou schůzi. Opravdu je to důležitější? Možná tomu věří. Ne, nevěří tomu, to si fakt nemyslím, že by tomu věřil. On to chce přenést na nějakou koaliční radu, která je neveřejná, bez kamer, bez médií, bez občanů. A zase to nebyl útok opozice. Zase to byly výroky pouze vládní koalice. My jsme dneska pustili TY informace na sociální sítě? Jsou to naše výroky, nebo výroky členů vašeho kabinetu? A není to tak, jak velmi často říká premiér: no to je ministr, který nepatří do mé politické strany. Premiér je jediný, kdo může navrhnout odvolání konkrétního ministra. To je jenom doporučení Poslanecké sněmovny a rozhodnutí bude v rukou pana premiéra.
Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.
Jediné, co mě mrzí na té rozpravě. Pan premiér tady ráno vystoupil a říkal, že plně zastoupí ministra financí. My jsme to akceptovali. Já jsem položil konkrétní dotazy k tomu návrhu zákona a pan premiér nepovažoval za vhodné a potřebné na ty konkrétní dotazy odpovědět. Takhle musím připomenout, že se odpovědím pan premiér vyhnul, a je jedno, jestli nevěděl, a mohl to klidně říct, protože to není jeho materiál, anebo nechtěl. Takže vylučuji variantu, že by nevěděl odpovědi na ty otázky. Prostě nepovažoval za potřebné, aby opozici na konkrétní věcné dotazy před závěrečným hlasováním odpověděl. Žádný důvod kromě stanoviska kladné či záporné, žádný důvod k tomu jsme se prostě nedozvěděli. A my jsme se nedozvěděli důvod Ministerstva financí či vlády, proč zvolila jednu variantu a ne druhou, a je to škoda.
Prosím, pane premiére, máte slovo.
Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, já budu skutečně velmi stručný. Teď je čas hlasovat. Čas diskutovat byl v prvním čtení a byl využit. Čas diskutovat byl na výborech, byl využit. Čas diskutovat byl ve druhém čtení. Ten čas byl využit. Myslím si, že ten přístup je samozřejmě odlišný. Já se domnívám, že po několika týdnech jednání, a byli to opoziční poslanci, kteří si včera stěžovali na to, že Sněmovna už jedná strašně dlouho, ale myslím si, že je dobře, že po několika týdnech jednání tady konečně máme i třetí čtení těchto návrhů zákonů a můžeme o nich také konečně rozhodnout.